Pracujme s brownfieldy, pracujme s majetkem, který ty obce mají. Dáme lidem bydlení, ne dávky. Neděláme z nich sociální případy. Starostové jsou připraveni, ale říkají: prostě ty podmínky jsou strašně komplikované. Vždyť přece každý starosta chce, aby v jeho obci a městě lidé bydleli, aby tam zůstali. To nebude řešení jenom pro Prahu. To bude řešení i pro malé obce. Jestliže ti lidé budou mít možnost zaplatit nájem tak, aby ho zaplatili ze svých příjmů, rádi to udělají. Věřte tomu, že lidé nejsou nadšení z toho, že musejí přijímat dávky od státu. Na jižní Moravě náš bývalý hejtman Stanislav Juránek tímto způsobem postavil více jak tisíc bytů. Je to projekt, který lidovci mají odzkoušený v praxi. My ho známe, my ho umíme, my ho realizujeme. Ale sociální bydlení je o tom, že ty lidi zkompetentňujeme, že na to napojíte sociální služby, terénní sociální práci. Ale většina lidí je kompetentních. Oni akorát mají nízký příjem a nemůžou si zaplatit drahý nájem. To není o tom, že mají problémy, nechodí do práce. Vraťte lidem hrdost a sebevědomí v tom, že jim umožníte bydlet, aby nechodili po ubytovnách. Řešení není to, že rozdáte lidem peníze. Řešení je to, že umožníte, aby starostové si mohli vybudovat a posílit svoje bytové fondy ve svých městech a obcích. A když mluvíte o tom, že je obtížné se dostat k ceníku bydlení, opět si myslím, že ta správná cesta, která je, je posílit kontrolu v terénu. Přeci základem dobré sociální práce je práce v terénu. Nemusíme. My přicházíme zase s novou normou, s novým zákonem, zase vymýšlíme nový konstrukt. Jasně, do určité míry doznívá sociální reforma ministra Drábka, který zmasakroval tehdy sociální pracovníky a vyházel jich tolik, že v podstatě terénní sociální práce musela rezignovat kvůli tomu, že měla málo lidí. Vždyť je to přeci pouze o tom, že vyšleme ty sociální pracovníky do terénu. Jestliže stát něco platí, má právo to kontrolovat. Jestliže platím někde příspěvky a doplatky na bydlení, mám právo vědět, kolik lidí bydlí v místnosti, mám právo vědět, jaké jsou ceníky. Prosím? Jestliže bude jasné zadání, že prostě my to chceme kontrolovat a ty informace chceme vědět, tak je prostě jako stát, jestliže je platíme, mít budeme. A kdo nebude spolupracovat, nemá právo na to, aby dostával peníze od státu! Jestliže lidi, kteří neplní hygienické normy a ubytovávají víc lidí, než jich tam má být, nemají právo na peníze od státu. Jestliže říkáme, že prostě poskytování dávek má nějaká pravidla, tak je budeme vymáhat! Ne že budeme měnit zákony a budeme věřit tomu, že když se změní zákon, že nám systém začne fungovat. Nejprve přemýšlejme o tom, jak využít nástrojů, které máme k dispozici, nejprve přemýšlejme o tom, jestli jsme schopni řešit danou situaci v rámci toho, co umíme a co existuje, a ne měnit zákon. Změna zákona není řešení. Pomozme těm starostům v terénu a nedělejme z lidí sociální případy.
Jenom na začátek. Oni přicházejí jako partneři s některými velmi dobrými podněty.
Dopady jsou opravdu razantní. Vyrůstá nám tady třetí a čtvrtá generace, která nezná slovo práce. To je prostě realita. Ti lidé nevědí, co to je pracovat. Neznají pracovní návyky, nevědí, co to je ráno vstávat do práce, a nedaří se nám ani, aby vodili děti do škol, protože oni ráno vstávat nebudou. Máme tady řízené sestěhovávání. Máme zvyšující se počet negramotných lidí.

Oni se naučí maximálně svůj podpis. My jsme měli v roce 2015 výjezd sociálního výboru do našeho kraje. Měli jsme samozřejmě i jiná témata, ale tohle bylo téma, které jsme tam řešili. Nic. Nic.

Je opravdu potřeba zabránit byznysu s chudobou.

To je jedna věc.

Teď mi dovolte ještě pár poznámek. Protože už toho mají dost. A čí jsou to děti?

Já také děkuji a prosím paní ministryni Němcovou.
Moc vám za ně děkuji.
To by samozřejmě znamenalo zejména pro pojištěnce velmi značné zhoršení dosavadního stavu. Také by samozřejmě došlo k chaosu při zařazování nových produktů do úhrad, protože by nebylo jasné, jaká jsou pravidla. Návrh, který jsme vytvořili na Ministerstvu zdravotnictví, je výsledkem mnoha konzultací s odbornou i laickou veřejností. Takže je velmi podrobně vydiskutován. Dospělo se v rámci těchto diskusí ke konsenzu, pokud jde o kategorizaci jednotlivých skupin zdravotnických prostředků tak, aby byla ta výsledná podoba pro systém veřejného zdravotního pojištění finančně únosná a zároveň dokázala pokrýt co nejvíce potřeb pojištěnců. Kromě zákona bude navíc každý měsíc Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňovat seznam hrazených zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz. v jaké výši úhrady jsou pro jednotlivé varianty zdravotnických prostředků tyto úhrady nastaveny, což je velmi výrazný posun oproti současnému stavu, kdy v zásadě právě proto Ústavní soud zrušil tu právní úpravu jako zcela netransparentní. Celý systém je připraven tak, aby byl pokud možno také co nejméně administrativně náročný. Je třeba si uvědomit, že těch zdravotnických prostředků jsou desítky tisíc, někde kolem možná padesáti tisíc, a je tedy nereálné, aby se o každém jednotlivém zdravotnickém prostředku vedlo správní řízení. Vedlo by to v zásadě ke kolapsu té instituce, která by toto správní řízení vedla. Takže pokud by tam došlo k nějakému zpochybnění, tak pak se povede správní řízení na Státním ústavu pro kontrolu léčiv. V konečném důsledku bude navrhovanou právní úpravou umožněna plná úhrada většího spektra zdravotnických prostředků, než je tomu doposud. To je velmi důležitá informace zejména pro pacienty, protože tak jak je ten návrh připraven, tak skutečně mnohem širší spektrum zdravotnických prostředků bude hrazeno než doposud. To je nepřekročitelný termín.
Děkuji, panu ministru zdravotnictví za uvedení tohoto návrhu. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Dovolte mi, abych tedy přednesl zpravodajskou zprávu k návrhu novely zákona o veřejném zdravotním pojištění. Předmětná novela není prvním pokusem o nápravu žalostného stavu úhradové regulace zdravotnických prostředků. Skutečnost, že současný systém je nepředvídatelný, netransparentní, je známá přibližně více jak deset let. Poté se na Ministerstvu zdravotnictví uskutečnilo několik iniciativ směřujících k nezbytné nápravě. Nejdále se v legislativním procesu dostal tzv. sněmovní tisk 88, který doputoval do Poslanecké sněmovny hned dvakrát, avšak v prvním případě nemohl být schválen v důsledku rozpuštění Poslanecké sněmovny, v druhém případě došlo k jeho zpětvzetí ze strany ministerstva. V roce 2015 byla zpracována zcela odlišná koncepce kopírující úhradovou regulaci léčivých přípravků.
A návrh pánů poslanců směřuje k tomu vrátit to na to zastropování dvou milionů. Vrátila se možnost uplatnit slevu na manželku a děti a současně se snížil ten strop na částku jeden milion korun. To je samozřejmě jednoznačně stanovisko, které musím zohlednit. Důvodem, proč se zavedly kdysi paušální výdaje, bylo snížení a zjednodušení administrativy drobným podnikatelům, která byla spojena s podnikáním. Nebudu už tady probírat vlastně genezi vývoje a dovolím si spíš reagovat na argumenty, které zaznívaly v průběhu jednání v Poslanecké sněmovně a následně i v rozpočtovém výboru. Zazníval tam argument, že snížení limitu vlastně souvisí s nutností vést účetnictví. Ta povinnost vést účetnictví je upravena zákonem o účetnictví nezávisle, a nemá tedy na toto v žádném případě vliv a on má pouze tuto povinnost. Dalším důvodem bylo, a ten jsem už vysvětlila, že jsme sledovali vlastně shodnou hranici pro plátcovství DPH. Další argument, který zazníval: nemožnost uplatňovat výdajové paušály po snížení limitu. Tak tady samozřejmě tento argument vůbec nechápu. Samotné zastropování výdajových paušálů neomezuje žádného z poplatníků, aby si uplatnil paušální výdaje, není tedy odůvodněné tvrdit, že se rozšíří skupina poplatníků, která bude moci uplatnit novou podobu paušálních výdajů. Pokud by tomu tak bylo, byla by navržena přímo taková podmínka, a taková podmínka stanovena není. Teď si dovolím pár čísel. A mohu vám je uvést. Takže z tohoto pohledu tam řemeslné činnosti nevidím. K zvýšení limitu plátcovství DPH. O rozpočtovém dopadu navrhované změny jsem hovořila. Poplatníci s výdajovým paušálem, zazněl argument, vždy zaplatí daň. Není tomu tak. Dám takový příklad. To byl jenom jednoduchý příklad, že to skutečně tak není, a záleží na tom, v jaké výši může uplatňovat slevy na dani. Takže ze všech těch důvodů, které jsem teď konstatovala, já prostě tento návrh nepodporuji.
I v tomto případě byl návrh přikázán výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu.

Děkuji. V tuto chvíli přerušuji projednávání sněmovního tisku 99 a otevírám sloučenou obecnou rozpravu. Ale nyní jsme ve sloučené obecné rozpravě, do které se přihlásil pan poslanec Kaňkovský, takže mu dávám slovo.
Ještě jednou dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Jak už jsem řekl v úvodním slovu ke sněmovnímu tisku 99, oba ty návrhy jdou cestou výjimek. O tom jsme jednali s MPSV. Ta situace se v mezidobí zlepšila, to je potřeba přiznat. Vzrůstají jim náklady na cestovné. Jak už zde zaznělo, celou řadu věcí nejsou schopni těmi poukázkami zaplatit. To jsou skutečně prioritní náklady pro většinu potřebných obyvatel, ale jsou tam i další záležitosti, o kterých například tady mluvil kolega Roman Sklenák. Možná si říkáte, že je to málo. Je otázka, nakolik je to také o odvaze pracovníků úřadů práce. Myslím si, že pro ně není tahle situace úplně jednoduchá, nicméně ta možnost existuje. Takže i já budu předkládat v podrobné rozpravě k oběma sněmovním tiskům, jak 89, tak 99, návrh na vrácení se k té předchozí právní úpravě, tedy podobný návrh, jaký má kolegy Sklenák. To byla výjimka, na kterou jsme my v té naší poslanecké novele zapomněli. Pokud se týká poslaneckého klubu KDU-ČSL, tak po tom všem, co jsem zde řekl, my preferujeme v tuto chvíli návrat k té individualizované formě, tedy návrat před tu poslední novelizaci zákona o hmotné nouzi. Jedině tak odstraníme současný diskriminační přístup k těm, kteří dávky skutečně potřebují a dávky využívají v souladu se zákonem. A tady bych apeloval na Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby hledalo účinnější mechanismy kontroly a boje proti zneužívání této konkrétní dávky. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji. Do sloučené obecné rozpravy je přihlášena paní poslankyně Šafránková.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, protože se v podrobné rozpravě přihlásím ke svému pozměňovacímu návrhu k tisku 99, tak bych vás s ním teď ráda seznámila.
Tedy nekonalo by se na zastupitelských úřadech v cizích státech. Referendum by podle tohoto zákona vyhlašoval prezident republiky a učinil by tak nejpozději do 30 dnů od podání návrhu na jeho vyhlášení. Zde jsem již uvedl, že jsme ochotni diskutovat o těchto formách i o kvoru, které by znamenalo vyšší zvýšení počtu podpisů na peticích nutných pro vyvolání referenda. Myslíme si však, že by tento návrh neměl být nepřiměřeně vysoký, tak jak už jsem tady uvedl u návrhu sociální demokracie, který počítá s počtem 800 tisíc občanů. Prezident republiky by se také mohl před vyhlášením referenda obrátit na Ústavní soud s návrhem na jeho posouzení. Tedy pokud by takto učinil prezident ještě před vyhlášením referenda, odpadlo by následné posuzování ústavnosti referenda, a tedy jeho možná neplatnost i celá neplatnost postupu volebního aktu, při nichž by se občané rozhodovali o tom, zda mohou či nemohou o některé otázce v referendu rozhodnout. Také prezident republiky by se mohl obrátit na Ústavní soud s návrhem, zda lhůta, po kterou běží toto podání od okamžiku, kdy se rozhodnutí Ústavního soudu stalo vykonavatelným. Věřím, že tyto věci zvážíte i při jeho podpoře a případném propuštění do druhého čtení.
Děkuji, panu poslanci Stanislavu Grospičovi. A nyní je na řadě pan kolega Vích, který je omluven. Pan poslanec Hrnčíř a paní poslankyně Hyťhová se rozhodli už nevystupovat, zrušit svou druhou přihlášku. Nyní paní poslankyně Helena Válková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Pokusili se teď o to tři předkladatelé, jak tady bylo opakovaně citováno. Já si teď dovolím kritickou poznámku. Mám to snazší, protože jak víte, tak hnutí ANO zatím žádný svůj návrh nepředložilo. Ani jednomu z předkladatelů se to nepodařilo na jedničku s hvězdičkou. Nechci teď klasifikovat pořadí a ani nebudu říkat, vytýkat ty chyby, kterých se předkladatelé dopustili, protože zde se již o to dostatečně, bych řekla, nejenom pokusila, ale i podařilo se na některé chyby dostatečně přesvědčivě upozornit opozičními poslanci. Druhá možnost je pustit všechny tři návrhy do druhého čtení.
Myslím si, že další zdůvodňování k tomu není třeba.
Děkuji. Přeji dobrý den.
Děkuji. Dále do rozpravy pan ministr školství Robert Plaga. Konstatuji, že nemám žádnou přihlášku do rozpravy. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 156 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." Požádám o novou registraci. Kdo je proti? Děkuji vám. Budeme tedy pokračovat. Není tomu tak. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Děkuji vám. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Dalším bodem našeho dnešního jednání je Požádám sněmovnu o klid. Děkuji.
Já si myslím a domnívám se, že ten návrh, který předložila komunistická strana, je nejpropracovanější, odpovídá nejvíce potřebám a realitě českého právního řádu. A jestliže má někdo obavy z toho, že by náhodou občané také mohli mít právo rozhodovat o zahraničních otázkách České republiky, tak pak ať si odpovídá sám on před občany České republiky. Když Česká republika vstupovala do Evropské unie, dělo se tak na základě celostátního referenda. Není nic legitimnějšího, aby občané měli právo posoudit, zda chtějí setrvat či nesetrvat v této instituci, případně v jiných institucích, v nichž jsme vázáni mezinárodními závazky, rovněž otázkou celostátního referenda.
Děkuji. Nyní pan poslanec Radim Fiala.
Já bych chtěl, aby to všichni občané slyšeli, že rozhodování občanů je nebezpečné. Záleží, pro koho je nebezpečné. Svádět to na dezinformační weby si myslím, že je jenom obrovský alibismus.
Děkuji panu poslanci Radimu Fialovi. Ještě jedna faktická poznámka pana Víta Rakušana.
A jenom krátká poznámka na slova pana kolegy Fialy prostřednictvím pana předsedajícího. Ne, ne, ne, referendum jako institut nebezpečný rozhodně není a i v tomto se neposloucháme. Nicméně váš návrh obecného referenda je zásadně nebezpečný.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Česká republika postrádá zákon o obecném referendu. I když zde bylo již mnoho pokusů, ve finální verzi se zatím nepodařilo prosadit. Kromě osnov ústavních zákonů o obecném referendu bylo předloženo mnoho osnov zákonů o speciálním referendu. Česká republika po svém vzniku navázala na předchozí tradice a stala se zastupitelskou demokracií. Základem zastupitelského systému jsou volby, jejichž prostřednictvím občané volí zákonodárce na místní i celostátní úrovni. V České republice však dlouhodobě existuje snaha klasický zastupitelský model doplnit o institut přímé demokracie, konkrétně referendum. Hlavní argument SPD spatřuje v tom, že instituty přímé demokracie mohou pomoci více zapojit občany do rozhodovacího procesu, například v době, kdy se ztrácí zájem o politiku. Jde pak o důležité otázky týkající se například zahraniční politiky, kde občané přímo vyjadřují svůj názor v referendu a podílejí se tak na výkonu státní moci. Referendum je v České republice velmi častým předmětem debat a za posledních 25 let bylo jeho zavedení do právního řádu v podobě ústavního zákona navrženo již mnohokrát. Přesto se celostátní referendum prozatím právní úpravy nedočkalo.